Uvedu jedno srovnání, proč je dobře, že nyní tuto problematiku řešíme. V Itálii před rokem přišel čtvrtý operátor. Všichni ostatní by s přechodem za lepší nabídkou museli platit pokutu. Pro podzimní aukci a možný příchod nového operátora proto, pokud nějak můžeme, potřebujeme trochu vydláždit cestu. Náš trh je opravdu malý a dost uzavřený a sehnat dobrého, motivovaného a silného operátora bude těžké. To je v základu k motivaci, proč tyto změny potřebujeme. Tato novela je v základu jeden ze tří hlavních kroků, které nyní lze pro snížení cen volání a dat udělat.
Osobně si myslím, že na to jdeme špatně, protože tady to zaznělo - zaznělo to tady - náš trh je příliš malý. Vezměte si, kolik tady máme bank, přesto se ty banky domluví. Jedni umí to, druzí něco jiného, ale ve výsledku jste na tom stejně, ať jste u jedné. Osobně si myslím, že bychom v tomto případě měli využít toho, že jsme v Evropě, a pokusit se udělat evropský trh s informačními technologiemi neboli s elektronickými službami. V ten okamžik máme možnost si sáhnout na ceny, jako jsou v Polsku nebo v jiných státech.
Právní úprava nadále počítá se zachováním praxe úpravy jednotlivých konkrétních dotačních programů nebo úvěrových programů na úrovni prováděcího nařízení vlády. Podmínky se liší podle typu podpory, tedy zda se jedná o úvěr, dotaci nebo ručení, případně i o dotaci na úroky z úvěrů. Předložený návrh zákona nově částečně stanoví postup státního fondu při poskytování peněžních prostředků. Nově je dále navrženo stanovit v zákoně minimální náležitosti smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků. V navržené právní úpravě je výslovně zakotveno kontrolní oprávnění státního fondu v souvislosti s poskytováním a použitím finančních prostředků ze strany Státního fondu podpory investic. V rámci předloženého návrhu zákona dochází k některým terminologickým úpravám, a to především v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Opět si dovoluji moc požádat o podporu tohoto zákona.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, paní ministryně, dovolte mi, abych zde jako zpravodaj navázal na představení tisku jeho předkladatelem, který zde reprezentuje paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Jak zde paní ministryně uvedla, předkládaný návrh mění Státního fond podpory bydlení na Státního fond podpory investic. Na prvním místě novela zahrnuje změnu samotného názvu zákona. Místo zákona o Státním fondu rozvoje bydlení jde o zákon o Státním fondu podpory investic. Rozšíří se i možnost peněžních prostředků na investice do rozvoje obcí. Zákon také uvádí výčet minimálních podmínek, které mají být stanoveny pro použití peněžních prostředků z fondu, a řeší institut výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace, úvěru či ručení. Obsahuje také výčet náležitostí žádostí o podporu, minimálních náležitostí smlouvy o poskytnutí prostředků a nezapomíná na povinnost písemně sdělit důvody, proč nebyla uzavřena případná smlouva. V předkládaném vládním návrhu je na několika místech nesoulad s tím, co se uvádí v důvodové zprávě. Já bych chtěl vypíchnout jenom pár bodů, které jsme považovali za důležité. Důvodová zpráva uvádí, že tato možnost má být pro obce s nízkým rozpočtem. Důvodová zpráva však opět neuvádí, že činnosti, které představují výkon veřejné moci, nebude možno svěřit jiné osobě, zejména samotné rozhodování o poskytnutí podpory či ona finanční kontrola. Z hlediska právní jistoty by toto mělo být v zákoně uvedeno výslovně, protože z textu to není přímo patrné. Novela však hovoří o přístupu pouze za účelem ověření údajů poskytnutých žadatelem. Toto pravidlo však z navrhovaného znění nevyplývá. Není žádný důvod, proč by tak ustanovení mělo být vykládáno. Toto by mělo být asi také zakotveno výslovně v návrhu. Tolik zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu rozvoje bydlení z pohledu mne jako zpravodaje. S politickými argumenty k tomuto tisku se asi vypořádáme ve všeobecné rozpravě.
Vím, že vláda si s usneseními, které tady přijímáme, příliš horkou hlavu nedělá, ukázala to i v případě například platů učitelů. Takže opět tehdy bylo velmi přesvědčivou většinou přijímáno usnesení včetně tedy hlasů samozřejmě vládních poslanců, protože jinak by nemohlo takové usnesení projít, když většina ve výboru je držena vládní koalicí. Je to prosté. A měli bychom určitě znát i zdroj těchto peněz, kde tedy konkrétně se to dotkne našich občanů, protože samozřejmě rozpočet bezedný není. Takže tady je vidět ten rozpor toho, že rostou penze rychleji, než roste nominální HDP. To znamená, abychom teď nerozpoutali jeden velký mejdan, který ale nebudeme schopni utáhnout, a v budoucnu na něj doplatíme a budeme sčítat škody. Kde vidí ty potenciální zdroje? Takže to je samozřejmě zcela legitimní dotaz. Samozřejmě že bychom si přáli, aby ten růst byl co nejvyšší, ale je potřeba brát v potaz ekonomickou realitu. Prostě evidentně je to z nějakého důvodu a ten by nám měl být také ozřejmen. Tu druhou větu však v současné chvíli dodat nemůžeme, protože tomu tak skutečně není. Pokud ano, budu ráda vyvedena z omylu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já za klub KSČM řekla pár slov k této novele.
Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Tedy přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat tedy o přiřazení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování 114 je přihlášeno 186 poslanců a poslankyň, pro 159, proti nikdo. Já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na další výbor? Kdo je proti prodloužení lhůty na projednávání? Já vám děkuji. V hlasování číslo 115 je přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji navrhovatelce a zpravodaji a předávám předsedání.
Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Než začneme projednávat další bod, tak tady mám tři omluvenky. Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Dostálová. Prosím, aby se ujala slova.
Předkládaná novela adaptuje nařízení EU o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol v oblasti veterinární péče. Současně dochází ke zpřesnění okruhu subjektů, na které se tato povinnost nevztahuje - útulek pro zvířata, hotel nebo penzion pro zvířata, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, vojenská policie nebo obecní policie, chovatelé vodících nebo asistenčních psů. V návaznosti na opatření ke zdolávání afrického moru prasat na Zlínsku se navrhuje zpřesnit a doplnit obsah mimořádných veterinárních opatření ukládaných orgány veterinární správy, stanovit kompetenci kraje odpovídající kompetenci obce, podílet se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření, zpřesnit možnost poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených v důsledku zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro uživatele honitby a osoby obhospodařující zemědělskou půdu.
Paní a pánové, paní ministryně velmi dokonale zobrazila, o co v této novele veterinárního zákona jde.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Radek Holomčík.
Já děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, já bych k novele veterinárního zákona, kterou zde projednáváme, rád řekl čtyři věci. Nehledě na to, že vlastně s chovem hmyzu je spojena poměrně malá, pokud vůbec žádná, nebo pokud vůbec nějaká zátěž životního prostředí. Ten počet je snížení z pěti na tři. Ten problém není ve třech nebo ve čtyřech psech.
Z hlediska právní jistoty je faktem, že koncepce občanského zákoníku musí být zachována, nikoliv být jakkoliv nesystémově, necitlivě měněna či ohýbána.
Tak, nyní otevírám obecnou rozpravu, kde mám jednu písemnou přihlášku, takže slovo dostane pan poslanec Karel Krejza.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já určitě vítám to, že se do toho složitého zákona o společenství vlastníků jednotek vstupuje s takovouto úpravou. Určitě pomůže. Nepodléhá to insolvenčnímu zákonu, v podstatě navždy je ta situace zafixovaná v klinické smrti. Toto přání jestli by bylo možné zvážit, zda se vůbec podaří najít, protože to právo je samozřejmě složité.
Tak, to byl pan poslanec Krejza. A ptám se na závěrečná slova - paní ministryně, máte zájem?
Tak ani nepůjde o závěrečné slovo, ale považuji za slušné odpovědět. Ano, my samozřejmě tuto problematiku evidujeme.
Tak, paní ministryně, jestli chcete otevřít rozpravu? Pan zpravodaj tedy nemá zájem vystoupit a nemám tady ani návrhy na vrácení či zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já zopakuji, o čem budeme hlasovat. A já se táži, zdali má někdo z vás návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh nevidím, takže první čtení tohoto návrhu končím.
Děkuji. Tak ještě se uvidíme několikrát. Takže děkuji ještě jednou moc za slovo. Tentokrát předkládám novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Hlavním cílem návrhu je rozšířit působnost stávajícího fondu rozvoje bydlení o další činnosti, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. dále vybudování nebo obnovu veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení veřejné technické infrastruktury, občanského vybavení, to jsou stavby a zařízení sloužící pro vzdělání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu; dále revitalizace území včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov, regionální rozvoj, podpora cestovního ruchu a další. Se zavedením nových dotačních a úvěrových titulů dochází i ke zpřesnění formulace a terminologie u některých stávajících dotačně-úvěrových titulů. Půjde zejména o náklady spojené s podporou v oblasti cestovního ruchu, udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů.
Ty terminály, to je problém v tom, že máme v podstatě dva monopolní dodavatele karet, což je MasterCard a Visa. A oni sami si stanoví takové poplatky, že ta marže, která by potenciálně zůstávala bankám, je naprosto minimální.
Další faktická poznámka pan poslanec Nacher.
Musím reagovat fakticky na kolegu Bláhu. Když to srovnáme, jak tady fungovalo bankovnictví před 14 lety, on tady vzal bankovnictví, tak tady skutečně ten rozdíl žádný nebyl a člověk neměl šanci získat účet bez poplatků. Dneska po deseti letech jsou banky nejvíc výdělečné v Evropě, i přesto od toho vrcholu klesl výběr z poplatků o sedm miliard. O sedm miliard. Máme tady minimálně sedm bank, které mají nabídku bezpoplatkového účtu, a to bez jakýchkoli podmínek, to znamená, že ta konkurence prostě funguje a ani nemusí být přijata nějaká cenová regulace. Takže to tak není. Tak tolik stručná reakce.
Přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Milan Hnilička mezi 11. a 13. hodinou z pracovních důvodů.
Opravdu to tak nefunguje.
Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami, aspoň doufám, ano.
Kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, nedá mi, abych se jako sněmovní zpravodaj posledních dvou novel zákona o elektronických komunikacích, a to v letech 2014 a 2017, k této problematice alespoň rámcově s pár poznámkami nevyjádřil. Musím poctivě konstatovat, že předložený vládní návrh lze samozřejmě přivítat, tedy jestli je myšlen skutečně poctivě. Jsem totiž přesvědčen, že nejspíše všichni, jak zde sedíme, jsme motivováni a vedeni stejnou snahou o snížení nesmyslně vysokých cen hovorů a mobilních dat v naší zemi, ovšem ne všichni máme stejnou šanci, že když něco předložíme, tak to legislativním procesem projde až do konce. Bohužel možností, kam však může dotyčný nespokojený český zákazník odejít, zase tolik u nás není. A toužebně očekávaný čtvrtý operátor situaci, alespoň podle mého názoru, zásadním způsobem nenapomůže. Říká se však, že nemusí vždy jen pršet, někdy stačí, když kape. Osobně tento stav kritizuji již několik let. Neshodl jsem se tehdy ani s bývalým ministrem financí, expředsedou hospodářského výboru a nyní náměstkem na Ministerstvu průmyslu a obchodu panem Ivanem Pilným, se kterým se právě zde na tomto místě v roce 2017 při projednávání novely stejného zákona strhla velká názorová polemika. Někdo by mohl namítnout, že oligopol operátorů tady nebyl oficiálně nikdy prokázán, jinak by se muselo dle zákona jednat. Do jisté míry je to pravda, ovšem oligopolní stav na trhu se velice těžko prokazuje. Tento pojem znamená, že přestože operátorům nelze prokázat, že se na společných strategiích domlouvají, tak i přesto poté postupují shodně. A já k tomu dodávám, že je tedy nutno jej rozbít, a to zejména proto, abychom odstranili poškozování domácností všemocnými operátory, kteří jim účelově škrtí data. Jako předchozí zpravodaj zákona o elektronických komunikacích jsem tady již v roce 2014 popisovaný oligopol kritizoval, podpořil i vstup dalšího operátora, ale vláda k tomu byla slepá a hluchá, a to bohužel včetně tehdejšího vicepremiéra Babiše, který dnes tak velice chvátá, jaksi až podezřele, na vylepšení zjevně nedobrých podmínek pro naše občany.
A kdo má surovinu, to hnědé uhlí, tak může dělat ty vertikály. A kdysi dávno to ti zlí komunisté tak udělali, že celý ten komplex fungoval. A jak se začal vlastně privatizovat ArcelorMittal, tak já jsem mluvil s těmi firmami a v celém regionu fungují Třinecké železárny. Takže záložní plán máme a určitě, pokud budeme mít z toho špatný pocit, tak klidně můžeme tomu novému majiteli říct "tak hele, tak nám to prodej" a to Prisco si to koupí a začne tam znovu nějaká vertikální integrace.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka.
Děkuji. Rozhodla o tom celá vláda. Vláda a byl to vládní materiál společný Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí, který tehdy říkal, že ano, takovýto postup za Českou republiku vláda a následným usnesením vám byl dán úkol, abyste to udělal. Jenom prosím pro faktickou a pro ty, kteří to sledují, aby bylo jasné, jak to proběhlo.
Děkuji. Jestliže tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele?
Tento bod je zařazen hlavně z toho titulu, aby tady ta slova, která tady zazněla, správně zazněla na této půdě, protože momentálně jsme ve stavu, kdy nemáme ministra průmyslu a obchodu, který by to měl jasně úkolem. Ta situace nesnese odkladu. Evropská komise rozhodla, jak rozhodla. Jsem velice rád, že pan premiér si to vzal za své, a pevně věřím, že bude to jeden z nejčastěji diskutovaných úkolů na Ministerstvu průmyslu a obchodu - situace v průmyslu a hlavně v ArcelorMittal Ostrava. Pane premiére, budu velice rád, když po analýze zprávy Evropské komise sdělíte ctěné Sněmovně výstupy české vlády k pokračování v této kauze.
Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím a vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě nebylo načteno žádné usnesení, nemáme tedy o čem hlasovat. Já tady konstatuji, že jsme tento bod řádně projednali, a jeho projednání končím.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Současný právní stav nepodporuje plně rozvoj konkurence na trhu elektronických komunikací, zejména na trhu mobilních operátorů, který ze své podstaty naplňuje oligopolní znaky. Zákazníci mobilních operátorů jsou vázáni 24měsíčními úvazky, které snižují jejich možnost migrovat mezi operátory. Současně uplatňovaná výše smluvní pokuty za předčasné ukončení smluvního vztahu odrazuje účastníky od přechodu mezi operátory v době trvání úvazku a operátory odrazuje od podávání aktivních konkurenčních nabídek. Proto, zejména proto vláda předkládá tuto novelu zákona o elektronických komunikacích, která přichází s cílem podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a podpořit tak hospodářskou soutěž ku prospěchu spotřebitelů. Děkuji vám za pozornost.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji paní ministryni za představení návrhu k novele zákona o elektronických komunikacích. Nejprve jako zpravodaj musím konstatovat, že zákon vznikl na vládě v mimořádně rychlém tempu několika dní bez standardního připomínkového řízení. To jistě není běžný postup. Na podvýboru pro ICT jsme se s experty bavili i o tom, že by nakonec možná bylo jednodušší zrušit tu pokutu úplně i v prvních třech měsících, jak to nyní představuje vládní návrh, protože i z diskuse s operátory vyšlo, že tuto sníženou pokutu velmi pravděpodobně v nové úpravě nejspíš ani nebudou používat. Zde však často dochází k různým formám marketingu, přemlouvání, aby zákazník zůstal, či nabízení lepších nabídek. Pro část lidí je tento tlak natolik nepříjemný, že raději zůstávají u stávajícího operátora a o dané ČVOP si ani požádat nejdou.
Tady bych se chtěl zastat těch rodin, které budou žádat a pro které je zdravotní stav jejich dítěte často velmi emočně vypjatou záležitostí. Já vím, že zdravotníci jsou empatičtí. Nicméně někdy ta diskuse i pro ně je obtížná. A pro ty rodiny je velmi obtížná. Tolik pár poznámek k tomuto návrhu zákona. Klub KDU-ČSL tento návrh podporuje a budeme hlasovat pro propuštění do dalšího čtení.
Tak děkuji panu poslanci.
Tehdy to byl návrh opozičního klubu našeho. Podpory se mu nedostalo, když hlasovalo proti zavedení objektivní odpovědnosti ANO, sociální demokraté a tehdejší klub Úsvit. Zdrželi se komunisté. Zavedení této odpovědnosti tehdy podpořili kromě nás ještě ODS a lidovci. Já jsem rád, že se toto téma vrací do Poslanecké sněmovny, protože ho považuji za zásadní. To působilo tak, jako kdyby se bál těch následků, které na něj můžou přijít. Bál se převzít tu odpovědnost, o které říkal, že vlastně neexistuje, že se žádné negativní důsledky nedostavují. Budeme ho podporovat v jeho zavedení do dalšího čtení. To je tak daleko ve vašich prioritách, že pak by ten zákon mohl zůstat zbytečným a bezzubým.
Děkuji.
Já musím reagovat na pana kolegu Farského prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem šel do politiky s tím, že se některé věci dělají postupně a za sebou. Samozřejmě demokracie je asi nejlepší, ale je třeba pomalá. Takže jako pro mě, že jste nám tady přečetl, kdo proti tomu tehdy hlasoval, bylo úplně zbytečné, protože my jsme hlasovali proti tomu tehdy, že ještě nebyly tyhlety podklady.
Není v tuto chvíli žádná přihláška do obecné rozpravy. Nikoho nevidím z místa, končím obecnou rozpravu. Pan ministr má zájem. A na stenozáznam ještě řeknu, že paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová stahuje svoji omluvenku, je přítomna.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvé řadě děkuji za obsáhlou a zajímavou debatu a diskusi. Takže my toto respektujeme a ta vyhláška tedy je přílohou toho sněmovního tisku. A pokud k tomuto dojde, tak právě nastává ta vyvratitelná právní domněnka, že tyto následky byly způsobeny povinným očkováním. Vychází to z diskuse s odbornou vakcionologickou společností. Souhlasí s tím odborná společnost. Samozřejmě pokud bude nějaký důsledek, který nebude v té vyhlášce daný, tak pak nastává standardní proces prokazování, a musí tedy být prokázána příčinná souvislost.